Pokud jde o Finanční analytický útvar, to není žádná tajná služba.
Dobře, já jsem tomu rozuměl. Ale bude mít přístup k účtům svých konkurentů. Vám to nevadí, dobře, budiž, alespoň to všichni slyšeli.
Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.
A pokud by ministr chtěl získávat nějaké citlivé údaje, tak o všech těchto žádostech by - předpokládám - byly vyhotoveny záznamy. Čili já si nemyslím, že by k tomu mělo dojít. Znovu zdůrazňuji, jsou tady jisté postupy. Pan Řebíček, tuším, že prodal svůj podíl ve firmě Viamont. Ale nevím, jestli je to úplně šťastný příklad, protože i když on prodal svůj podíl, a když se podíváte na to, jak narostly zakázky firmy Viamont během doby, kdy byl pan Řebíček ministrem dopravy, tak se ukazuje, že stejně ty pochybnosti tady jsou. Takže nebyl to úplně dobrý příklad.
Nyní dávám slovo paní poslankyni Miroslavě Němcové, která byla vylosována na čtvrtém místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Bohuslava Sobotku. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo.
Proto i když jsme prohloubili a rozšířili možnost výdajových paušálů v roce 2006, tak se nezhroutil výběr daně z příjmů. Hádejte, kolik stát vybral loni. Necelé 3 miliardy korun. Necelé 3 miliardy! Je evidentní, že v naší zemi existují rozdíly v odvodovém zatížení zaměstnanců a OSVČ. Ale je otázka, jestli je to zdůvodnitelné skutečně všude. Proč? Tady to výdajový paušál výrazně zjednodušuje, tu komunikaci mezi podnikatelem a finančním úřadem. To jsou úvahy, které máme. Chceme jednat rozumně, postupně a v žádném případě nechceme poškodit ty skutečné drobné podnikatele, řemeslníky, drobné živnostníky. Ti se nemusí obávat žádných negativních změn.
Děkuji panu premiérovi a táži se paní poslankyně Fischerové, zda chce položit předsedovi vlády doplňující otázku.
Že to je pro náš stát celkově prospěšné.
Slovo má pan premiér Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére.
Analýzy mají odbory, analýzy mají i zaměstnavatelé. Vládní analýza bude zpracována, bude to součástí programového prohlášení vlády a na základě této analýzy chceme otevřít diskusi. Protože skutečně u řady lidí je tady dnes pociťována jistá nespravedlivost z hlediska míry zdanění a těch odvodů, které platí do veřejných systémů. A možná na závěr jenom jeden příklad, který je ale také důležitý a je potřeba o tom mluvit nahlas.
Děkuji, pane premiére. Připraví se pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Kdo je proti? Pan zpravodaj Nekl se usadí u stolku zpravodajů.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou ode mne od tohoto pultíku. Pokud se vám zdá, že předkládat zprávu o životním prostředí v roce 2012 na začátku února 2014 je poněkud zpozdilé, budete mít pravdu. Dlouhodobě klesají emise znečišťujících látek do ovzduší a rovněž klesají celkové agregované emise skleníkových plynů. Je to především Moravskoslezský kraj a částečně Ústecký kraj, nebo potom některá velká města. K nejvýraznějšímu snížení došlo pro účely energetiky, což je určitě dobrá zpráva. Snížilo se i celkové množství vypouštěných odpadních vod. Celková výměra zemědělského půdního fondu zvolna klesala zejména v důsledku nárůstu rozsahu zastavěných a ostatních ploch, zejména se jedná o plochy pro dopravu. Mezi roky 2003 a 2012 poklesla rovněž celková produkce odpadu.
Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje výboru pana poslance Josefa Nekla, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Mám do ní jednu přihlášku pana poslance Zahradníka, kterému tímto udělím slovo.
Nevím, kde pan poslanec na to přišel, že chceme zadlužovat, že chceme zvyšovat deficit.
Já jsem vám položil pět otázek, na žádnou jsem nedostal odpověď. Prosím. Ale jedna otázka je zásadní. Vy jste řekl, že nebudete mít problém s přístupem k euru, když nebudeme platit dluhy Řecka a Španělska. Ptám se vás tedy, jak to chcete zařídit, když platba dluhů je conditio sine qua non.
Vždyť Kalousek to chtěl. A my to chceme.
S další interpelací se přihlásil pan poslanec Václav Klučka, který přednese interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji vám, pane předsedající.
Děkuji, pane poslanče, a poprosím pana ministra vnitra o jeho odpověď.
Já jsem se s oběma pány potkal a pochopil jsem, že nemám před sebou kariéristy ani dva policisty toužící se vzájemně vymazat, ale mám před sebou dva policisty, kteří byli vtaženi do příběhu, který nezavinili, které ty příběhy velmi ubily, poničily jim pověst, poničily jim kariéru, a že mám před sebou především dva policisty, kteří to s policií myslí dobře. A oni říkali jedno a to samé: Nám už jde jenom o to, abychom si vybojovali zpátky svoji dobrou pověst, abychom mohli u policie zůstat, a ani jeden už nemáme zájem dělat policejního prezidenta. To bylo prostředí, do kterého já jsem přišel. Ta dohoda pro mě nebyla jednoduchá. Oni to oba dva striktně odmítají. Pan prezident Červíček říká jednu věc. Já nechci zůstat v systému Policejního prezidia, nebylo by to rozumné. My povýšíme tohoto policistu do stavu generála - a zahájíme proces jeho odvolání. To nemá s logikou vůbec nic společného. Pokud bude šance ho tam umístit a policejní prezident, který se ujme své funkce, ho tam vyšle, opět s tím nemám problém. Když ten samý policejní prezident odejde ze své funkce, tak ho musí zastupovat policista v nižší platové třídě.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda vám předkládá návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu. ECO vznikl postupnou reorganizací Evropského radiokomunikačního úřadu a Evropského telekomunikačního úřadu, přičemž úmluva o ECO byla vytvořena v roce 2002 z textu úmluvy přijaté v Haagu v roce 1993 pro Evropský radiokomunikační úřad. CEPT v ECO tvoří základnu společného postupu evropských zemí v globálních záležitostech, zejména v orgánech Světové poštovní unie a Mezinárodní telekomunikační unie při harmonizaci technických a regulačních podmínek elektronických komunikací v Evropě. Na základě mandátu Evropské komise jsou v ECO zpracovávány i studie a návrhy harmonizačních dokumentů Evropské unie. Efekt společného postupu 28 členských zemí EU, z nichž v současnosti pouze Litva a Česká republika nejsou členy ECO, se výrazně zvětšuje vzhledem k účinku na 48 zemí zapojených v CEPT. Z těchto důvodů navrhuje vláda přistoupit k úmluvě o ECO. Je v souladu s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu České republiky. Na závěr mi dovolte zdůraznit, že přístup ČR k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu je potřebný vzhledem k důležitosti této organizace pro plnohodnotnou činnost České republiky v Evropské unii a dalších dotčených mezinárodních organizacích.
Děkuji podruhé za slovo, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji panu ministrovi za opětovné zevrubné představení Úmluvy o ECO.
Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat výboru zahraničnímu, stejně tak jako pan zpravodaj. Kdo je proti tomuto návrhu?
Je tedy třeba, aby tato smlouva byla projednána znovu, a to i v Senátu, který již její ratifikaci dokonce odsouhlasil. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy zajisté sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Nová mezinárodní daňová smlouva umožní lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací týkající se daní všeho druhu a pojmenování. Na základě již uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburským velkovévodstvím, a navrhuji, aby tato mezinárodní daňová smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným výborům.
Prosím pana zpravodaje, pana poslance Jiřího Miholu, aby se ujal slova.
Shrnu pár větami, že jejím cílem je, aby nedocházelo ke zbytečnému snižování příjmu fyzických a právnických osob. Uzavření této smlouvy by mělo posílil právní jistotu zejména při investování v jednom nebo druhém státě. Je zde dodržena zásada, že majetek fyzických nebo právnických osob jednoho smluvního státu může být zdaněn ve státě, jehož právnická nebo fyzická osoba je jeho daňovým rezidentem. Tato smlouva také přináší řadu dalších výjimek. Má celkem 29 článků a kromě jiného tam nalezneme řešení zdanění sportovců, řešení zdanění umělců nebo také duševního vlastnictví.
Děkuji panu zpravodaji. Je zde návrh z organizačního výboru přikázat výboru zahraničnímu.
Ale mohu vás ujistit, že jsou v rozpočtu na letošní rok z pohledu fondu dopravy zajištěny finanční prostředky jak na zahájení investice, tak na výkup pozemků v těch dalších etapách směrem k Českým Budějovicím a kolem Českých Budějovic. Tady vám nemohu dát podrobnější údaje, ale jsem samozřejmě připraven vám následně poslat písemnou informaci.
Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance - ano, chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.
Ale přesto z průzkumů veřejného mínění má tahle stavba poměrně významnou toleranci mezi Jihočechy. Zdali je panu premiérovi tato okolnost také známa, bych se chtěl zeptat.
Děkuji a předávám slovo panu premiérovi.
Poté, kdy bude jasno na úrovni Evropy, a to by snad mohlo být po březnové Evropské radě, nás čeká aktualizace energetické koncepce v rámci České republiky a z té nepochybně potom vyplynou také podmínky pro eventuální dokončení tendru na výstavbu Temelína. Bude nutné v každém případě. Za výstavbu rychlostních komunikací v Jihočeském kraji musí nést odpovědnost stát. Pouze bych chtěl podotknout, že nová vláda není ochotna poskytovat záruky na výkupní ceny elektrické energie, které by v příštích několika desítkách let mohly dramaticky zatížit ať už domácnosti, nebo firmy z pohledu zvýšených odvodů v důsledku nutnosti financovat dostavbu elektrárny Temelín. Čili to, co nás také bude zajímat, budou podmínky, za kterých by se další dva bloky v Temelíně měly postavit.
Děkuji, pane premiére. Poprosím, aby se připravil pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji. Tohle to opravíme, prosím, zítra se k tomuto zákonu vrátíme. Ale já jsem se chtěl, pane premiére, zeptat. Koaliční smlouva byla podepsána jako určitý předvoj koaliční odpovědnosti. Tam jsou znaky toho, jak se bude dále se zdravotními poplatky pracovat. Předpokládám, že se to objeví v programovém prohlášení vlády. Ale přesto, protože veřejnost diskutuje o těchto věcech, bych rád, pane premiére, věděl, jestli to, co v té koaliční smlouvě máme, bude také podkladem pro to, aby tato nová vláda plně tento slib naplnila.
Prosím, pane premiére.
Děkuji. Dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k té věci, která je z vystoupení pana poslance nejvíc aktuální. Čili na základě stížnosti k Ústavnímu soudu Ústavní soud zrušil příslušnou část zákona a ta nebyla nahrazena žádným jiným ustanovením. Proč nebyla nahrazena? Přechodná vláda Jiřího Rusnoka nepředložila příslušný návrh na to, aby nahrazena být mohla, a ten návrh se ocitl v Poslanecké sněmovně až v okamžiku, kdy už by to znamenalo obnovení vybírání těchto poplatků v nemocnicích. Nově vznikající koalice se touto otázkou přirozeně zabývala. Ministr zdravotnictví připravuje do vlády návrh na to, abychom poskytli kompenzaci v rámci systému zdravotního pojištění v rozsahu cca 2 miliard korun.
Policie potřebuje ekonomickou stabilitu, dnes tam není, takže bude vytvořena funkce ekonomického náměstka policejního prezidenta, kam nový policejní prezident výběrovým řízením obsadí svého náměstka pro finance. Pokud se rozhodneme - a budeme o tom diskutovat v koalici, s veřejností, s odbory i na této půdě -, že půjdeme cestou výběrového řízení, bude se to týkat zhruba 30 policistů, kteří se mohou ucházet o post policejního prezidenta. Musíme velmi zvážit, jakou cestou se vydáme. To je ta cesta, kterou vedeme. A děkuji za tu otázku, pane poslanče.
Děkuji panu ministrovi.
Nemám další otázky.
Děkuji panu poslanci. Pane ministře, chcete odpovědět na to, jak to děláte, že to děláte tak skvěle? S další interpelací na pana ministra vnitra se přihlásila paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Vojtěch Adam.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, na pana ministra se obracím ve věci aktuální situace ve státním podniku Česká pošta. Ráda bych nicméně poukázala na problém obcí, v jejichž případě Česká pošta usiluje o zrušení své pobočky již delší dobu, a v některých z těchto obcí podle mých informací je vyvíjen silný tlak na rušení pošt i v těchto dnech. Jsem přesvědčena, že od těchto aktivit by Česká pošta měla ustoupit, a to i s ohledem na vaše nedělní prohlášení. Ráda bych vás proto, pane ministře, požádala, abyste jako představitel zřizovatele státního podniku Česká pošta začal v této věci neprodleně jednat. Chtěla bych se ujistit, zda platí vaše slova vyřčená v Otázkách Václava Moravce, a zároveň požádat, zda byste nám mohl nastínit své představy ohledně České pošty v příštích měsících či příštích letech. Pevně doufám, že se mi dostane také dokonalé odpovědi jako v předchozím případě.
Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o jeho odpověď.
To znamená, moje vyjádření, které jsem měl v Otázkách Václava Moravce o tom, že budeme bojovat o každou pobočku České pošty, která dává smysl, platí a platit bude. Mám to projednáno s panem premiérem. Česká pošta je významným zaměstnavatelem a je poskytovatelem veřejné služby. Musíme se zamyslet nad tím, jestli jsme ochotni za tuto veřejnou službu platit. Česká pošta v současné době stále ještě vytváří zisk ve výši zhruba 300 milionů korun. Nemůže to být ale snaha České pošty vnutit svoji pobočku obci za každou cenu. Ty nové výzvy mohou být nové služby na czechpointech, například registr vozidel. Ty výzvy mohou být o tom, že Česká pošta může zpracovávat hostingové služby pro státní organizace, že Česká pošta může řešit IT služby, že Česká pošta může řešit centrální nákup.
Děkuji panu ministrovi a ptám se paní poslankyně, jestli má doplňující otázku.
Budu se těšit za měsíc a půl na odpověď další.
Děkuji paní poslankyni. Pan ministr nebude reagovat, protože i tady to dělá skvěle. S další interpelací se přihlásil pan poslanec Vojtěch Adam, připraví se paní poslankyně Anna Putnová, protože interpelaci číslo 9 paní poslankyně Černochová stáhla.
Jejím základním mottem je to, že neprůhledné platby od zdravotních pojišťoven mohou za jistých okolností krýt soukromá zadání. Vytvářejí se tak podmínky pro korupční prostředí. Přestože se několik let slibuje sjednocení plateb a stále k tomu ještě nedošlo, nemělo by být možné, aby z veřejných peněz zdravotního pojištění vytvářely zdravotní pojišťovny neprůhledným způsobem smluvní tzv. balíčkové ceny za zdravotní výkony.
Ohledně těch financí, tak jak já neovládám řeč parlamentu a veřejné správy, tak asi pan ministr taky moc těm finančním parametrům nehoví. My to děláme. Ohledně naší skupiny, ohledně dotací, já si myslím, že to jsou všechno známé věci. Nejsou tam žádné jiné podmínky, jako je to u měkkých dotací. Já jsem to vůbec nepochopil.
Ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Chce. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za tu odpověď. Rozuměl jsem jí tak, že jste řekl, že zveřejníte čísla, která se týkají státních dotací a evropských dotací, které dostává skupina Agrofert. Ale to je jedno.
Jasně že to je v užívání. A jsou to peníze z Evropské unie.
Děkuji, paní předsedající. V odpovědi na předešlou interpelaci jste se o tom zmínil. Já jen doplním, že jde o polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzonovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Studie prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků. Tyto regiony patří k nejznečištěnějším oblastem, co se týče ovzduší nejenom v rámci České republiky, ale i Evropy. Imisní limity pro polétavý prach a benzopyren byly zde v poslední dekádě běžně výrazně překračovány a nic nenasvědčuje tomu, že se nám bude během nadcházejících měsíců v tomto regionu lépe dýchat. Všechny předcházející vlády deklarovaly, že ovzduší na Ostravsku a Karvinsku je jejich prioritou. Jestli mi tedy rozumíte, vážený pane ministře, na Ostravsku a Karvinsku tiká časovaná bomba, ať už ekologická, ekonomická nebo sociální, a úkolem nové vlády je na tuto situaci adekvátně reagovat. Zajímá mě, co vy s tímto problémem konkrétně budete dělat. Děkuji za odpověď.
Prosím pana ministra o reakci na přednesenou interpelaci. Prosím, pane ministře.
Ale samozřejmě benzopyren vím, co je to za látku, a vím, jak karcinogenní a mutagenní účinky má.
Táži se pana poslance, zda má doplňující otázku. Má, takže prosím, pane poslanče.
Ještě jednou se omlouvám. Já doufám, že se to za vašeho vládnutí, pevně věřím, zlepší.
Děkuji za slovo. Z pověření volební komise a v souvislosti s dnešními volbami vyhlašuji lhůtu na nominaci na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do pondělí 10. února do 14 hodin.
Děkuji a dnešní jednací den končím. Děkuji.